A dobrým příkladem toho, jak funguje náš ozdravný balíček a že plní i tuto funkci, je zjednodušení našeho daňového systému, tedy zrušení třetí sazby DPH a - a to není vůbec nepodstatné, škrtnutí 22 daňových výjimek. Kromě pozitivního dopadu na rozpočet tedy ušetříme dlouhodobě i tímto.
To jsou rozhodnutí, která se dělají na úrovni resortů a která se propisují do rozpočtu, resortních kapitol. Takže bych chtěl, aby se tady nemátla veřejnost, nemíchala se jablka a hrušky, ale věnovali jsme se tomu, co je obsahem tohoto balíčku, a je to obsahem zcela logickým. Ta úsporná opatření budou součástí návrhu státního rozpočtu.
Roman Kubíček.
Já nevidím důvod, proč to nemohlo být součástí tohoto tisku a neměla tam být sumarizace - ano, my chceme toto, pojďte nám to schválit, a my přineseme toto. Doufám, pane ministře, že v úterý na rozpočtovém výboru se i tohoto dotkneme.
Děkuji.
Je to fakt veřejný materiál, chápu, že každý nemá čas se dívat, co na webu je, nebo není. Není v tom žádný problém. Vy o tom mluvíte tak hanlivě na té tiskovce, tak dobře, tak vám pošleme tu prezentaci a můžeme ji hodnotit, jak chceme, to není důležité, tam ta čísla jsou.
Dá se doložit, že vláda hnutí ANO kladla na vědu a výzkum mimořádný důraz. Změny, které v konsolidačním balíčku vláda navrhuje například znamenají, že se zásadně sníží státní investice do technologií. Příčinou je nesprávně nastavené snížení národních dotací pro podnikatele. Vůbec mi není známo, že by se vláda jakkoli rozhodovala na základě komplexních a profesionálních analýz. Nevím, jestli se nad tím mám smát, nebo tedy plakat. Naše země je plná šikovných, dělných a inovativních lidí. Naše věda a výzkum mají dlouhodobé skvělé jméno ve světě. - Není tomu tak, skvělí jsou pouze jednotlivci a obvykle jsou to jednotlivci, kteří nepůsobí v České republice. - Věda a výzkum budou mít nezpochybnitelnou podporu, protože v nich vidíme příležitost, jak posunout Českou republiku ještě výše mezi nejúspěšnější země. - Jaká podpora? - Budeme usilovat o zvýšení finanční alokace na podporu základního výzkumu. Budeme dále motivovat mobilitu výzkumných pracovníků, internacionalizovat prostředí výzkumných organizací a podporovat cílené bilaterální i multilaterální kontakty s klíčovými mezinárodními partnery. Skutečně absurdní kontrapunkt k tomu, co se skutečně děje. Dodám další číslíčko. Takže takto vyspělé země Evropy v žádném případě nemáme šanci dohnat.
Jestliže bude letošní úrokový náklad již asi 70 miliard korun, tak příští rok dosáhne tato částka úrovně 90 miliard korun. Proto je nutné se zadlužováním země začít něco dělat. Za druhé - dluhová brzda. Za třetí - rating Česka. S rostoucím zadlužením roste také pravděpodobnost zhoršení ratingu Česka. Jedná se o jeden ze základních faktorů, který určuje, za jaký úrok si náš stát půjčuje prostředky na finančních trzích. V případě dalšího rychlého zadlužování k nám ratingové agentury a finanční trhy nebudou tak shovívavé. Případné zhoršení nominálního úroku, za který si Česko půjčuje, by se rychle začalo projevovat v nákladech na dluhovou službu. Inflaci považuji v současnosti za největší problém, kterému česká ekonomika a česká společnost musí čelit. Nechci se teď zaobírat tím, do jaké míry za současnou inflaci může ta či ona vláda, to ať si každý udělá obrázek sám. Za páté - udržitelnost veřejných služeb. Pokud si chceme udržet úroveň veřejných služeb, na jakou jsme zvyklí, tak úsporný balíček a potažmo snižování schodku je naprosto nezbytné. Otázka nestojí, zda je potřeba dělat nepopulární kroky ve formě snižování státních výdajů a zvyšování příjmů státu, ale kdy tyto kroky udělat. Faktem pak je, že čím dříve se k těmto nepopulárním krokům odhodláme, tím méně bolestivé budou. Pokud bychom nedělali nic, tak bychom úsporný balíček stejně museli v budoucnu udělat jen s tím rozdílem, že by musel být mnohem tvrdší a s výrazným dopadem na úroveň veřejných služeb. Za šesté - důvěra investorů. Úsporný balíček je klíčový pro obnovení důvěry investorů. Pokud snížíme schodky státního rozpočtu, země bude atraktivnější jak pro domácí, tak pro zahraniční investory, což může vést ke zvýšení investic a podpoře hospodářského růstu. Úsporná opatření vysílají jasný signál o tom, že si vláda uvědomuje odpovědnost za hospodaření České republiky. A konečně poslední bod za osmé - budoucí generace. Úsporný balíček, nikdy nebude populární, nepřinese vládním stranám politické body, ale je to něco, co je odpovědné vůči dalším generacím. Pokud to neuděláme my, tak se obávám, že jiná vláda k tomuto odvahu nenajde.
Nyní s faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Peštová. Prosím.
Opět budu krátká. Ale co by mě zajímalo? Já vím, že teď třeba možná střelím do vašich řad, když jste tady všechno krásně popsal, říkám, nejsem takový expert na tu ekonomii jako vy. Co říkáte na inflační doložku, valorizaci církevních restitucí? Já vím, je to do vašich řad. Ta by nám taky pomohla, ne? Co myslíte, o kolik by se nám to snížilo?
Děkuji za dodržení času. Nyní než předám slovo panu Berkovcovi, který je další řádně přihlášený do rozpravy, načtu omluvu. Omlouvá se pan poslanec Šimek David od 18.30 z pracovních důvodů.
Tak tedy nová DPH pro periodický tisk. Úpravy DPH pro tiskoviny by měly do státního rozpočtu přinést až 200 milionů korun českých. Ale jak známo, a průzkumy to potvrzují, novinový trh klesá. Z nich vyplývá, že se každý den v průměru prodalo 360 000 kusů novin při průměrné prodejní ceně 24 koruny české. Tržby z prodeje novin tak klesají, ale ne stejným tempem, jakým se snižují prodané náklady. Vydavatelé mohou navýšením prodejní ceny - tedy prodejní cena se za posledních 12 měsíců zvyšovala u novin dvakrát - ovlivnit to, že dopad na tržbu je i přes pokles celkových prodejů nižší. To ovšem za předpokladu prodejních výsledků, kterých noviny dosahují teď. Ale je nutné počítat právě s tím každoročním poklesem, který se odhaduje meziročně v této době na 14 %, a tím se přínos ze zvýšené DPH snižuje na přibližně 236 milionů korun.
V tom je mimo jiné jejich vyváženost a to je podmínka, se kterou k tomu naše vláda přistupovala od začátku a jsem velmi spokojen s tím, že se nám to daří plnit. Ačkoliv ta opatření jsou závažná, přinášejí mimo jiné i to, co musíme udělat, a to je zvýšení vybraných daní. To je také důležité a věřím, že zde neexistuje žádná skupina profesní, sociální nebo jinak definovaná, kterou by naše opatření opravdu ohrozila. To byl druhý princip. Třetí princip. Začínáme u sebe. Proto je důležité, abychom s nimi nakládali maximálně hospodárně. To bude znamenat jenom v této jedné věci snížení výdajů až o 20 miliard korun ročně. Tedy jdeme příkladem a začínáme u sebe. Se snahou o férovější a jednodušší fungování státu souvisí také náš záměr zrušit neinvestiční dotace a očistit náš stát nebo snížit vliv dotačního byznysu. Co je účel dotací? Víme to všichni. Stal se z nich byznys, kterým se živí celá odvětví a který deformuje trh. Ten dotační byznys tu řadu let existuje, aniž by se někdo zeptal, k čemu ty dotace vlastně ještě slouží, zda nepoškozují někoho jiného, kdo nemá k nim takový přístup a zda si toto vlastně může a má společnost dovolit. Přitom by to nemělo být nic překvapivého. V rámci naší koalice od začátku panuje shoda, že se nemůžeme spokojit s jednorázovými kroky. Neustále přemýšlíme nad tím, jaký stát chceme, jak má stát vypadat, jak zajistit, aby na konci našeho funkčního období fungoval lépe, než fungoval předtím. Ta projednávaná opatření ostatně navazují na to, co už jsme udělali. Tehdy těmi škrty na výdajové straně hned po našem nástupu jsme ušetřili 80 miliard korun. Já se teď nebudu věnovat důchodové reformě ani té vazbě, kterou tato dvě opatření mají. Důchodovou reformu jsme tu probírali už na jedné z nedávných schůzí a v nejbližší době se jí budeme nepochybně důkladně věnovat znovu. Tím chci říct, že o našich reformách, o těch změnách, uvažujeme jako o celku a máme jasnou představu o tom, kam tyto kroky směřují a k čemu nás mají vést. S tím souvisí další věc, která je velmi podstatná. Naše vláda je přesvědčena, že máme na to, abychom patřili mezi ty nejlepší, abychom se mezi ty nejlepší dostali. Nebude to snadné a neobejde se to bez jedné věci. Proto říkám, že ozdravný balíček je svým způsobem jenom začátek. Ve všech těchto oblastech, pokud neuděláme potřebné změny a potřebné kroky, tak nám brzy dojde dech. Žádná z těchto změn nemůže být uskutečněna, nedosáhneme ji, pokud se nám nepodaří dát do pořádku veřejné finance. To je prostě základní předpoklad a to je ta souvislost všech těch věcí dohromady.
A s dalším příspěvkem vystoupí pan poslanec Petr Sadovský, připraví se následně pan poslanec Roman Kubíček.
Děkuji, paní předsedající, kolegyně, kolegové. Já jsem si připravil malý příspěvek ohledně našich dálnic. U nás to není v danou chvíli ani polovička, ale ta dálniční známka bude stejně drahá. Návrh byl evropským parlamentem schválen a novou směrnici budou muset do dvou let akceptovat všechny státy Evropské unie.
Tentokrát to je v levé části sálu.
Jedinou výjimku budou mít ty státy, které prokážou, že by takové zavedení nového zpoplatnění bylo finančně neúměrné s přihlédnutím k očekávaným ziskům. A u nás náš ministr vlastně žádnou výjimku ani žádost o to nepodal. Takže my budeme mít dražší známku hlavně proto, že Evropská unie nařídila zavedení levnějších měsíčních, desetidenních a jednodenních známek. V dnešním poměru, kolik jezdí aut, tak si vezměte, že vozidla, která jsou elektrická, hybridní, vodíková jsou osvobozena od dálniční známky. Ale proč, když dneska hledáme peníze do státní pokladny? Anebo to je proto, že Ministerstvo dopravy neumí dostatečně dobře a efektivně vybírat pokuty od řidičů, kteří nepoužívají dálniční známky? Ale policie fyzicky vás musí zastavit a musí vám uložit pokutu za to, že nemáte dálniční známku. V dnešní době digitalizace, kdy uděláte přestupek a přijde vám domů pokuta, je tohleto opravdu efektivní?
S dalším projevem vystoupí pan poslanec Roman Kubíček, připraví se paní poslankyně Ivana Mádlová.
Investice do vědy nejen podporují výzkum, ale také umožňují vzdělávání mladých vědců. I ze své zkušeností tohle můžu potvrdit, že se to děje, že vlastně ti mladí vědci, ty jejich mzdy jsou dofinancovávány z těch grantů. To by mohlo mít dlouhodobý negativní dopad na vzdělávání vědeckého personálu. Budeme totiž potřebovat podle mého názoru spoustu vědců a techniků v případě návratu zavedených technologií na výrobu nutných produktů pro fungování naší společnosti na našem území po předpokládaném nástupu deglobalizace. Už to vidíme v čipech, vidíme to v lécích a určitě budou následovat další produkty a výrobky, které bude třeba deglobalizovat a přenést jejich výrobu na území Evropy, případně na naše území, což by bylo nejlepší. Ale samozřejmě to bude zcela na nové technologické úrovni. Mluví se o Průmyslu 4.0, který bude hnán robotikou a umělou inteligencí. Z toho vyplývá, že naše společnost může výrazně zaostávat za ostatními společnostmi v oblasti vědeckého výzkumu a technologického rozvoje. Abych to trošku oživil, to svoje vystoupení, tak vám o tom něco řeknu, jakým způsobem se objevil střelný prach. Objevili to tam místní mudrci, kteří se snažili najít kámen mudrců nebo elixír života. Ovšem jejich účinnost nebyla dostatečná na to, aby zastavili mongolskou invazi. Takže je jasné, že ty technologie mají ohromné důsledky na geopolitiku a na celkové uspořádání světa. Celkově lze říci, že omezení investic do vědy má široké, škodlivé dopady na společnost, představuje riziko omezování inovace, ekonomického růstu, ekonomické úrovně, konkurenceschopnosti a bohužel také bezpečnosti naší společnosti.
Také děkuji.
Děkuji za slovo. A já si myslím, že je to tak správně. A protože ta materie je složitá a má samozřejmě obrovské dopady na miliony lidí, tak je logické, že se k tomu vyjadřujeme v podstatě všichni a že to nechceme odbýt za pár hodin. To znamená, mělo to být jednoznačně jinak. Mělo to být to, že ty úspory budou převažovat a ne to, že nakonec to číslo bude doslova nahoněno především na zvýšení daní, a to ještě na těch, kteří se většinou nemůžou bránit. Jinými slovy, na tom začátku byla nějaká představa, že stát, vláda ukáže, jak tedy začne u sebe a pak přijde a řekne: Podívejte se, my jsme to dokázali a teď si dovolujeme pokorně vás také požádat, abyste se na tom podíleli. Ale pravda je opačná. Napřed tedy přijdeme za těmi, kteří to ve finále zaplatí, což je daňový poplatník, protože z nich to nějak dostaneme, tedy to si myslíte, a potom možná, možná z nás také vypadnou nějaké úspory. Nemůže se ani pan ministr financí, který tady bohužel není znovu, divit, že my tu důvěru nemáme. Jenom připomenu těch 50 miliard korun nemožných, neexistujících z Modernizačního fondu, které měly přijít do rozpočtu, a nepřijdou, samozřejmě, nemají odkud přijít.
Proč je to důležité? To jsou naše cíle. Zároveň řešíme s Ministerstvem financí další obchodní modely zapojení soukromého sektoru, který multiplikuje ty investice. A ta celková absorpční kapacita, respektive ten potenciál do roku 2025, je zhruba za 90 miliard, což si myslím, že je poměrně ukázka toho, že o výstavbu dostupného nájemního bydlení a posílení obecních fondů je zájem, a já věřím, že tato vláda na to bude mít odpověď a tuto potřebnou změnu podpoří.
Děkuji. Takže, prosím, máte slovo.
Já s vámi naprosto souhlasím, že MMR má dávat nástroje, ať už legislativní, nebo finanční, také jsem o tom včera hovořila. Ty peníze jsou z Národního plánu obnovy, zatím notifikovány nejsou. Já jenom ještě jednu poznámku. Já jsem nikdy neřekla, že za bydlení může tato vláda. Dáváte sankci za splacení hypotéky, zrušíte stavební spoření, stavební zákon, byť se upravil, ale je nefunkční, bude funkční až od července příštího roku. Pane ministře, já jsem se musela až usmát, protože zejména Piráti byli ti, kteří hrozně tlačili na to sociální bydlení. Já jsem strašně ráda, že jste prozřel, že opravdu bydlení není jenom o sociálním, ale o dostupném. Pak se připravil další zákon o dostupném bydlení, ten už byl po prvním čtení v minulém volebním období tady ve Sněmovně. Měli jsme tam ale i ten princip neziskových společností. To je to, o čem hovoří i Česká bankovní asociace, Low-Profit Organisation, zapojit i ten soukromý sektor. Pojďme, prosím, toto řešit na kulatém stole, pojďme se zapojit - koalice, opozice - do tvorby i tohoto zákona, já myslím, že to dobře dopadne.
Prosím, máte slovo.
Já děkuji za slovo. Člověk, který sedí na Ministerstvu pro místní rozvoj jako politický náměstek a zároveň je ve vedení Sdružení místních samospráv, tak jak vůbec může takovouto zásadní připomínku dát? A ohledně nájemního bydlení a toho, co už vám tady řekla paní bývalá a velmi šikovná ministryně pro místní rozvoj, tak já chci říct, že mě velmi překvapilo, s čím jste přišel asi před týdnem, že nájemní smlouva na jeden rok dvakrát a dost.
Nyní se hlásí s faktickou poznámkou pan ministr Bartoš. Ne?
A třetí jsou na řadě vinaři, to bude nejrychlejší. Takže v rámci vládního balíčku, protože kdo jste to ještě nezaznamenali, tak chce vláda zrušit možnost dávat víno jako firemní daňově uznatelný dar. Ovšem jinak tyto dary zachovává. To znamená, že státní rozpočet nic nezíská, nebo já o tom nevím. Jen nutí podnikatele, aby třeba pro účely nějakých dárků nenakupovali pro tyto účely víno. Na oplátku obdržím většinou moravské víno od svých klientů, a takhle to prostě u nás běží a znamená to zlepšení prodeje těch moravských vín. Ten stát tím nic nezíská. Já prostě bych se chtěl zeptat pana ministra, proč je to tady, v tom balíčku konsolidace veřejných rozpočtů, čím si pomůžeme, když nemůžu darovat víno a musím si koupit ty pralinky. A zase se vracím k tomu, kdo - kdo to u toho zeleného stolu na tom ministerstvu vymýšlí, komu ti vinaři tak vadí! Samozřejmě budu rád, když mi pan ministr, když by tady byl, kdyby mi vysvětlil, koho to napadlo, co je účelem a co jsme tím měli získat.
Děkuji. Ještě jedno konstatování, pane poslanče, vy jste zmiňoval ten ústavně-právní výbor, tak jen pro vaši informaci, už je navrženo to přikázání jako výboru dalšímu. A dostáváme se ke dvěma faktickým poznámkám. Pane poslanče, prosím, ujměte se slova.
No, týká se vás to, pane kolego, týká se vás to, protože tam je pouze limit 50 tisíc korun.
S další faktickou se hlásí pan poslanec Michael Kohajda a dále se připraví paní poslankyně Berenika Peštová.
Děkuji. Pakliže to překročí, pakliže případně bude toto ustanovení vypuštěno, jak je navrhováno, stále podle paragrafu 10 se staví proti příjmům výdaje, to znamená, zkoumá se ten čistý příjem podle paragrafu 10, jediné omezení je tam, že se nemůžeme dostat do ztráty. To znamená, administrativně možná to může být takto složitější, ale daňově je to režim výhodnější. Takže není mi úplně jasné, proti čemu, když tady napadáte, že je to daňově pochybné, skutečně brojíte.
Děkuji. A nyní vystoupí paní poslankyně Berenika Peštová, připraví se pan poslanec Jan Volný.
Děkuji za slovo, paní předsedající.
Já tomu naprosto rozumím, komunikujeme, aby tu v krátké chvíli byl pan ministr přítomen. Pan poslanec Jan Volný s následující faktickou poznámkou, prosím.
Děkuji, paní předsedající. Já bych tomu rozuměl, kdyby byl pan Babiš včelařem, je mi jasné, proč se to dělá, ale teď mně to jasné není.
Děkuji a s další faktickou je přihlášen pan poslanec Radek Vondráček, následně pan poslanec Kohajda.
A samozřejmě ti kariérní úředníci a profesionálové na ministerstvech ten proces znají velmi dobře. Ale nevíme, jestli se nám to podaří u těžké přístrojové techniky. Dneska už víme, že se nám to podaří u všech zdravotnických prostředků na poukaz, bez poukazu ZUMy, prostě všechno, což už jsem informoval i Radu poskytovatelů. Ale takhle ten proces na zdravotnictví probíhal a za to opravdu ručím.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, padlo tady dneska už mnoho argumentů, které v podstatě zodpověděly i to, co jsem já chtěl slyšet, a to, co jsem chtěl položit v rámci svých dotazů, takže jsem trošku svůj projev zmodifikoval, tím nechci říct, že zredukoval, ale zmodifikoval možná trošku jiným směrem, než jsem původně měl v úmyslu. A v zásadě se chci zaměřit na dvě oblasti. Já myslím, že ho nemusím představovat, profesora Švejnara. A nyní bych právě chtěl tady předestřít některé názory profesora Švejnara. Takže ona parafráze, jestliže má vláda reformy v programu již více než rok, očekával bych, že přijde s dobře propracovanou koncepcí, která bude mířit právě na podstatu hospodářské politiky. Tyto nástroje by stát měl šikovně používat k tomu, aby docílil zvýšení životní úrovně obyvatel. Dalším jeho výrokem je, že je překvapivé, že pozornost odborné veřejnosti není upoutána na pokles HDP.